Děkuji za dotaz. Aspoň vidíte, že to u nás není jednoduché. Tak jsme se mimo jiné samozřejmě potkali jak s izraelským prezidentem, tak s předsedou sněmovny. Má vody velmi málo a umí s ní fantasticky hospodařit.
Tak ten lehký zápal plic dopoledne dostal a večer ho přešel, protože už mohl být na nějaké besedě a řekl, že ta byla moc důležitá. Nechodí prostě do práce. Pan ministr Babiš měl jako hlavní heslo "makáme", tak prostě jeho prázdná židle, která je prázdná po většinu času, odpověď na otázku, jak moc maká, dává naprosto spolehlivě. A poslední věc. Jestliže se bavíme o tom, co s tím, že to fakt nedává smysl, abychom tady ve čtvrtek dopoledne si vykládali o tom - no on sem nikdo nechodí, tak co s tím budeme dělat? Počkáme na čtvrtek odpoledne, odpoledne. Dnes například zde pan předseda vlády nebude. Mně se tohleto nelíbí. Máme tam v podstatě neomezenou možnost svého vystoupení, můžeme říct, v čem problém je. Myslím si, že tento postup by mohl vést k tomu, že se alespoň část vládní koalice vzpamatuje.
Děkuji. Já jsem si to nechal velice rychle prověřit. Já chci jen uvést, aby bylo jasno, jakou má odbornou kompetenci. Střední průmyslová škola stavební, obor vodohospodářské stavby, Vysoká škola zemědělská, obor meliorace.
Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na usnesení, tak končím projednávání této interpelace a budeme pokračovat. Projednávání bylo přerušeno do doby přítomnosti pana ministra financí. Ten zde není, je omluven, tudíž podmínka trvá a interpelace je přerušena. Otevírám rozpravu a ptám se, zda paní poslankyně Fischerová chce něco navrhnout. Je tedy návrh na přerušení této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat a interpelace byla přerušena.
Děkuji za slovo. Velmi mě to mrzí, myslím si, že to je záměr předsedy vlády a záměr těch, kteří se chtějí vyhnout těm nejpalčivějším otázkám. Myslím si, že jsou zbabělí.
Teď tedy budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Němcové, aby tato interpelace byla přerušena do doby přítomnosti pana předsedy vlády. Prosím pana poslance. Kdo je proti?
Děkuji, pane ministře. Já samozřejmě s vámi souhlasím v tom, že se nemá pokládat rovnítko mezi politickou a etnickou příslušnost. V této souvislosti není vyloučeno, že bude v těchto krocích dále pokračovat.
Poprosím pana ministra o odpověď.
Moje účast právě byla odpovědí na to, že ze stanov sudetoněmeckého krajanského sdružení byly ty majetkové požadavky odstraněny. To znamená, že drtivá většina dokonce dvakrát odhlasovala, že prostě není možné zpochybňovat majetkoprávní jistoty občanů České republiky. To myslím, že je celkem jednoznačné gesto. To znamená, že je to spíše jakési strašení nějakými pofidérními představami, které nejsou reálné. To sdružení se tohoto zřeklo, dívá se do budoucnosti. A to byla také moje filozofie. A ty výzvy, které na nás v Evropě čekají, jsou velké. To bylo přijato. Jsem velmi rád, že to bylo přijato i drtivou většinou politiků zde u nás. Samozřejmě že jsem tyto věci konzultoval dopředu, protože to nejsou věci, které by bylo možné dělat takzvaně partyzánsky.
Já děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Vilímce, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra vnitra. Prosím, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, obracím se na vás s věcí, která se dotýká shodou okolností území volebního kraje, ve kterém jsme byli oba dva zvoleni poslancem. Přitom je zajímavé, že chovná stanice v Prackovicích, která je v Ústeckém kraji, byla uzavřena v roce 2012 z ekonomických důvodů. Vedení policie tvrdí, že objekt stanice v Domažlicích nevlastní a současný stav tamní stanice je nevyhovující, ale i stanice v Prackovicích se také musí zrekonstruovat. Podle tvrzení zaměstnanců chovné stanice v Domažlicích naopak byla před čtyřmi lety zrušena tato stanice, protože tamní výběhy byly nevyhovující a zem je údajně i zamořena. Nikdo z těchto lidí samozřejmě do Prackovic jít nemůže. Podotýkám, že chovná stanice, a to určitě víte, cvičí a dodává německé ovčáky pro celou policii a částečně i pro horskou službu, Celní správu a armádu. Děkuji za odpověď.
Chápu, že ta chovná stanice je tam dlouhá léta, že má tradici. Přesto ta komise měla většinu hlasů pro to, aby se to přesunulo. On mi říkal, že v současné době už v tom ústeckém objektu probíhají stavební úpravy, které budou údajně násobně nižší, než by byly stavební úpravy v Domažlicích. Ale stanovisko policie, policejního prezidenta k dnešnímu dni je, že on souhlasí s tím přesunem, a to i z důvodů, že ekonomika vychází lépe pro zařízení v Ústeckém kraji. Já si to nechám celkově přiblížit a myslím si, že ve lhůtě do týdne, maximálně 14 dnů bych vám zaslal dopis s vysvětlením, proč a jak, a pokud se tam nenajdou zásadní pochyby, tak ten proces bude pokračovat. To znamená, dohlédneme na to, aby případně tito lidé byli zaměstnáni u policie v rámci Plzeňského kraje.
Já děkuji. Tím je pan poslanec Zahradník, který přednese interpelaci na pana ministra zemědělství. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, obracím se s interpelací na pana ministra zemědělství, pana Mariana Jurečku, v následující věci. Nevyplácí tento fond prostředky za rok 2015 v obvyklých termínech a ty zemědělské podniky, které splnily podmínky pro přiznání dotací, za minulý rok je zatím nedostaly. A konečně, kde leží ty finanční prostředky, které EU poskytla na pokrytí těchto zemědělských dotací.
To znamená, tyto záležitosti jsou primárně v rukou krajských úřadů a Ministerstva dopravy. Ministerstvo zdravotnictví přímo nedisponuje těmito informacemi. Odpovědnost za přípravu akčních plánů je totiž na straně jejich pořizovatelů, tedy krajských úřadů a Ministerstva dopravy. Akční plány jsou Ministerstvu zdravotnictví předávány pouze pro vytvoření souhrnného reportingu pro Evropskou komisi. Jenom považuji za důležité zdůraznit, že realizace je skutečně převážně a primárně v kompetenci těch pořizovatelů. Zpracované akční plány jsou po dokončení veřejně přístupné na webových stránkách pořizovatelů a veřejnost k nim může vznášet připomínky ve lhůtě 45 dnů od vyvěšení.
Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku.
Vážený pane ministře, děkuji moc za odpověď. Dovolte mi ještě jednu otázku, která má úzký vztah k vámi řízenému ministerstvu. V posledních týdnech zaznamenávám stále častější výjezdy pana ministra financí Babiše do nejrůznějších zdravotnických zařízení. Zlé jazyky říkají, že si obhlíží ty nemocnice, jejichž akvizici by rád provedl. A v téhle souvislosti mi to nedá a musím se zeptat: Nezasahuje, pane ministře, pan ministr Babiš do vašeho portfolia? Nebo s trochou nadsázky snad to, že tak často navštěvuje nemocnice, znamená výměnu rolí a vás budeme v brzké době vídat třeba na finančních úřadech? Ani v jednom případě se mi to příliš nelíbí.
Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, tady mi dovolte jenom krátkou repliku. I když je pravda, že jsem zaznamenal fotografie pana ministra financí v bílém plášti a s fonendoskopem na krku. Všichni jsme byli kdysi dětmi. To člověk nikdy neví. Máme nedostatek lékařů. Možná bychom posílili.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Váhalovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra spravedlnosti. Prosím máte slovo. Prosím máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, my tuto úmluvu bereme velice vážně. Věřím, že to zvládneme i rychleji, ale těch úkolů máme hodně, tak nevím o kolik. Tohle jsou nějaká poslední data, do kterých to máme uloženo.
Děkuji. Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku? Děkuji.
Jenom chci říct, že to předtím jsem splnil. Také bych chtěl, aby to bylo dřív. To vám slíbit neumím. Ale jinak, jak vidíte, snažím se to slovo držet.
Děkuji.
Já mám obavy z jiné věci. Velké problémy v odměňování ve zdravotnictví, je roztříštěnost v odměňování. Některá zdravotnická zařízení jsou odměňována podle platů a některá podle mzdy, podle toho, jestli jsou státní, nebo krajská, či soukromá, a zde dochází k velikým rozdílům v řádu tisíce korun a já to považuji za diskriminující. Přece za stejnou práci by měla zaměstnanci náležet také stejná odměna. Kdy sjednotíte, pane premiére, odměňování zaměstnanců lůžkových zařízení pod jeden systém, a to já pokládám za nejdůležitější, podle tabulek? Co v tom jako předseda vlády děláte se svými ministry a kdy odstraníte tuto diskriminaci mezi zaměstnanci? Nevěřím, že nějaké připravované memorandum, které chce vláda uzavřít s hejtmany, zajistí srovnání odměňování ve zdravotnictví. Memorand ve zdravotnictví byla přijata řada a žádné se nesplnilo. Děkuji vám za odpověď.
Děkuji paní poslankyni za tuto naléhavou interpelaci. Děkuji panu poslanci.
A s tímto zdůvodněním by byl prý vzájemný obchod mezi vaší vládou a sudetskými Němci obhájený před českou veřejností. Pane premiére, rád bych se vás zeptal - připravujete se sudetskými Němci takový obchod? Připravujete se sudetskými Němci nějaký podobný obchod? Připravujete se sudetskými Němci nějakou novou dohodu? Děkuji předem za konkrétní odpovědi.
Děkuji panu poslanci, snad dostane konkrétní odpověď. Velmi aktuální interpelace.
Pane předsedající, děkuji vám tímto za slovo. Vážený pane předsedo vlády, dnes jsem tu měla studentku, která se mě vyptávala, jakou hodnotu mají interpelace ve Sněmovně. Dnes ráno byly písemné interpelace. A já se vás ptám - zdravím vás do republiky, kde se pohybujete, kdy klepete na ten základní kámen. Děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji paní poslankyni, bude jí odpovězeno písemně. Paní poslankyně Jana Hnyková bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci řešení sociálních dávek a programy pro děti od 15 let.
Děkuji, pane předsedající. V tomto článku je uvedeno, že tento problém se vyskytuje v Ústeckém kraji. Ale já se s tímto problémem setkávám i ve svém Libereckém kraji. S tím je spojené poflakování těchto dětí, brzké těhotenství, zvýšená kriminalita a zvýšené riziko drogových závislostí. Chápu, že pokud se někdo ocitne v tíživé situaci, že se mu musí pomoci, ale tady nám vyrůstá další generace dětí, které budou mít jen základní vzdělání, mnohdy ani neukončené, ale pro budoucnost a pracovní trh tato generace je naprosto neuplatnitelná. Chci se vás zeptat, jaká opatření připravujete v této oblasti. Běží tu řada projektů financovaná z Evropské unie, pracuje tu agentura, neziskové organizace s těmito komunitami a výsledky jsou minimální. Ba naopak, stoupá více problémů v této oblasti. Rozhodl jste, že budete přijímat uprchlíky do naší země. Tato vláda si nedokáže poradit s vážnými problémy v naší zemi, tak nevím, jak zvládnete začlenit tyto lidi do naší společnosti. Já vám děkuji za velmi podrobnou odpověď.
Pan poslanec Tomio Okamura bude interpelovat pana premiéra ve věci svobody slova.
Já jsem byl ten člověk, občan, který se rozhodl kandidovat, protože se mi nelíbilo to, co dělala ta minulá vláda, to ať se zase na mě kolegové nezlobí.
Prosím kolegy, aby nepokřikovali na řečníka.
A reagovat na slova kolegy Stanjury tím, že vy si tedy nyní necháte udělat soupis toho, jak to bylo za minulé vlády, to je hodně ubohé.
Já jsem nekritizoval tu samotnou praxi. A on to třeba umí, to já nezpochybňuji. A k tomu, jak to bylo nebo nebylo, klidně si tu statistiku udělejte. Nechal jsem je tam. Dokonce to bylo tak, že jsem oslovil tehdy předsedu opoziční strany a řekl jsem: je tam jedno místo pro vás, protože si myslím, že v tak velkém podniku má mít opozice přesné informace, nominujte si člověka, o kterém si myslíte, že to zvládne, a my ho tam schválíme. A taky jsme to tak udělali. Takže to není žádná nová politická kultura. Neříkám naší strany, říkám opozice. A můžeme porovnávat, co je stará a nová politická kultura. To je prostě špatná cesta. To je celé. Zjistěte, pane ministře, a hlavně mi řekněte, když to porovnáte, kolik tam bylo zaměstnanců té politické strany, jako jsou vaši okresní tajemníci. Děkuji. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, o to jste si řekl sám.
Pan ministr.
Tak to potom není fér.
Teď pan poslanec Bendl. Prosím, potom pan poslanec Stanjura.
A jako bývalý ministr musím říct, že jsem měl dokonce i odvahu jmenovat ředitelem sociálního demokrata, ředitelem hřebčína v Písku, stávajícího senátora, protože si myslím, že to je odborník, který dané problematice, které dnes šéfuje, opravdu rozumí, a nebál jsem se té odpovědnosti.
Vážený pane premiére, advokátka Klára Samková je vyšetřovaná advokátní komorou za její veřejné vystoupení v Poslanecké sněmovně, kde upozornila na nebezpečí islámu a srovnala ho s nacismem a komunismem. Pane premiére, tuto a další kauzy vnímám jako další pokus veřejně a exemplárně trestat ty, kdo mají jiný než oficiální názor. Nestojí vám a vládě za zamyšlení, postavit se veřejně za svobodu slova, a to i těch, s kterými nesouhlasíte? Ukázkou občanské odvahy není kejhání v bezpečí mainstreamového stáda, ale schopnost postavit se i za nepříjemnou pravdou nebo se zastat nepopulárního člověka. Jinak čas vaší vlády bude v historii označený za nástup nové totality. Žádám vás o názor na výše uvedené.
Paní poslankyně Věra Kovářová bude interpelovat pana premiéra ve věci vládního koordinátora pro digitální agendu.
Vážený pane premiére, vláda nedávno rozhodla o zřízení pozice vládního koordinátora pro digitální agendu. Na druhou stranu si říkám, jestli zřízení této pozice nepřichází později, než by bylo žádoucí, a zda tato snaha nevypovídá především o tom, že vláda tuto oblast doposud opomíjela. Možná mé smíšené dojmy překoná to, co nový vládní koordinátor bude reálně vykonávat. Vážený pane premiére je možné v tuto chvíli sdělit, jakým tématům se pan Prouza bude věnovat, s jakým termínem plnění a jakými prioritami?
Osmnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Miroslava Němcová, která bude interpelovat pana premiéra ve věci účasti ministrů na interpelacích. Spíše neúčasti ministrů v interpelacích.
Řekla jsem, že tyto závažné důvody jsme racionálně schopni akceptovat. Víme, že musí ministři jezdit na důležitá zahraniční jednání. A ukázal se pravý opak. Je to truchlivý pohled na to, jak se zhosťují své povinnosti. Ale vždycky platí to, že ryba smrdí od hlavy, a v tomto případě pan předseda vlády bude mít to, co sám zasel. Chtěla bych se zeptat váženého pana předsedy vlády, co říká nápadům své paní ministryně Marksové Tominové. Myslím, že tato paní ministryně se vyznačuje nadměrnou kreativitou, asi největší, pokud jde o členy vlády. Nic proti tomu, za každou práci mají být odměňováni lidé tak, aby mezi nimi nevznikl rozdíl, jestli je mužem, nebo ženou. Proto se chci zeptat pana předsedy vlády, kdy o tom vláda rozhodla, jaké stanovila podmínky pro výběr těch neziskovek, které se tímto budou zabývat, kdy máme znát jejich výsledek, jak to posoudí, které firmy si počínají dobře, které si nepočínají dobře.
Dostáváme se k předposlední interpelaci. I tady bude interpelovat pan poslance Tomio Okamura, který pana premiéra bude interpelovat ve věci referenda.
Vážený pane premiére, mají podle vás občané právo rozhodovat o své zemi? Nebo si myslíte, že vy jste moudřejší než 10 milionů občanů, kteří vás, vaši vládu i stranu dobře živí? Ve skutečné demokracii nemohou platit žádná omezení pro lidové hlasování. Naopak váš vládní návrh, který tady už celkem dlouho leží ve Sněmovně, a evidentně není nějaká silná vůle ho projednat, tak zásadní otázky omezuje a referendum není ani závazné pro parlament.
Děkuji panu poslanci.
Nemáte obavy, že se tento proces může zastavit právě z těchto důvodů? Já bych apeloval na to, protože ten dluh nevznikl z těch nádraží, aby větší část těchto peněz byla použita na modernizaci vozového parku.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych poděkovat za tuto interpelaci. Musím říct, že jako ministr zdravotnictví zatím nemám absolutní jistotu a klid, že skutečně ty finanční prostředky již jsou rozhodnuty a zajištěny. Takže pokud stát udělá řekněme velmi pozitivní a potřebné gesto vůči nemocničnímu personálu, tak je třeba, aby to finančně zajistil, a já pevně věřím, že to vláda udělá.
Děkuji.